Jedno v Londýnské a druhé Na Rybníčku. Řeknu vám, paní ministryně, co udělala vláda pod vedením sociální demokracie, konkrétně v rezortu Ministerstva školství. Nařídila přijímání dětí v posledním ročníku, jak už to tady zmiňoval kolega - kdy to bylo, víte na úkor koho? Na úkor - protože to byly papírové děti, ty děti fakticky do té školky nenastoupily. Nakonec jsme to tady horko těžko měnili, aby se ten problém vyřešil. Tak to byl jeden obrovský problém, který způsobila vláda, kde Ministerstvo školství měli sociální demokraté. O inkluzi bych tady mohla povídat další dvě hodiny, ale nechci zdržovat.
Nyní paní poslankyně Gajdůšková se ještě přihlásila s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Já jenom fakticky. Z této doby bylo kapacit ve školkách dost. Ale nepustili jsme je z města. Nepustili jsme je z majetku města Zlína. Zůstaly k dispozici dětem.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo od paní navrhovatelky. Prosím pokračujte.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se do této košaté diskuze přihlásili. I mužům, až na některou výjimku, kterou jsem už tady komentovala. Já se moc těším na odbornou diskuzi ve výborech.
Já také děkuji. To byla závěrečná slova. Nezaznamenal jsem žádné návrhy na vrácení či zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na výbor garanční? Kdo je proti přikázání tomuto výboru? Já vám děkuji. V hlasování číslo 72 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 170, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tedy návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Paní poslankyně, prosím.
Já navrhuji k projednání do komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.
Konstatuji, že jsme tedy tento návrh přikázali k projednání i komisi pro sociální politiku. Ale vidím, že je tady pan senátor Cienciala. Takže připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové -
Vím, že hlasování bylo vzrušující, nicméně už jsme u dalšího bodu, takže prosím, abyste případné jednání přesunuli mimo sál.
Dovolte mi, abych pokračoval v přerušeném bodu jednání z minulé schůze. Čili nebudu opakovat to, co bylo řečeno.
A poprosím případně více na mikrofon. Prosím.
Uvedená fakta dokládají, že iniciativa má širokou podporu veřejnosti, a to zdaleka nejen té, která občas nebo často systematicky jezdí na kolech. Ale měli jsme to projednávat před dvěma měsíci, ale už jsme to nestihli, to se stává.
Náš systém rodičovského příspěvku nabízí rodičům velkou míru flexibility. Ale tato vysoká míra individualizace znamená poměrnou komplikovanost našeho systému podpory rodičovství. Měsíční částku lze ale každé tři měsíce měnit, což umožňuje zase reagovat na aktuální situaci rodiny. Vždy však platí maximální hranice odpovídající 70 % předchozích příjmů, tzv. denního vyměřovacího základu. Pro zjednodušení, je to ta samá částka jako u peněžité pomoci v mateřství, takže ta částka, kterou zejména maminky dostávaly během mateřské, představuje maximální částku, kterou mohou rodiny čerpat v rámci rodičovské. Tu horní hranici - ještě jednou zdůrazňuji. Nárok na pobírání rodičovského příspěvku tak bude zachován pro děti do dvou let až do limitu 92 hodin měsíčně, což výrazným způsobem, jak už jsem uvedla, pomůže sladit práci a rodinu. Ráda bych také zdůraznila, že navýšení rodičovského příspěvku je prvním krokem v celé řadě prorodinných opatření, která budu v příštích měsících prosazovat. Pokud má být Česká republika zemí skutečně prorodinnou, kde pracující lidé chtějí mít děti a také kde mají mít tolik dětí, kolik si přejí, tak jim potřebujeme v dnešní náročné době zajistit vhodné podmínky. Rozvoj částečných úvazků a zejména dostupné nájemní bydlení pro mladé rodiny s dětmi. Myslím si, že se na tom všichni shodneme. Protože právě pracující rodiny s dětmi vychovávající budoucí generace jsou pro naši společnost klíčové. A koneckonců ze zahraničí víme, že tam, kde mají rodiny s dětmi příhodné, vstřícné prostředí, tam je i vyšší porodnost.
Já velice děkuji, pane přesedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, v prvé řadě bych chtěla trošku podotknout, že věty paní ministryně, že ona nebo ČSSD prosadila do vládního prohlášení, jsou asi pravdivé, ale vládu máme spojením ČSSD a ANO a tento zákon, pokud projde, a myslím si, že projde tento návrh zákona, tak bude schválen napříč politickým spektrem. Tak poslouchat tady a přetahovat se, čí je to největší zásluha, myslím, že už nikoho moc nezajímá. Mrzí mě, že včera spousta rodičů, kteří nám psali, určitě i vám, se těšilo, že se to projedná včera. Péče o dítě je velice náročná z hlediska času, peněz i energie. To tady asi nemusím zdůrazňovat.
Přestože nás v sále není až tak moc, tak ten hluk není příjemný.
Děkuji, pane předsedající. Takže zopakuji, že pro naprostou většinu rodičů je přirozená součást rodinného života. Musíme brát v potaz, že životní náklady rostou, což zdůraznila i paní ministryně. A roste také tlak společnosti na slaďování rodinného a pracovního života. Děti pro nás všechny jsou radost, ale také veliká odpovědnost i starost. A především, a to bych ráda zdůraznila několikrát, že děti jsou naše budoucnost. Proto tu nyní budeme debatovat o návrhu novely zákona o státní podpoře, který by tak měl zafungovat. Péče o nejmladší dítě bude více oceněna a rodiče budou mít zároveň volnější ruce ve volbě výše a délky čerpání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek by navíc měl být podle novely započítáván do rozhodného příjmu pro všechny testované dávky státní sociální podpory, což může ulevit hlavně nízkopříjmovým rodinám. Novela počítá i s jednodušší administrativou a legislativně technickými zpřesněními. Navrhované úpravy, jejichž cílem je především zvýšit míru ocenění péče o malé děti a umožnit lepší sladění práce a soukromého života pečujících rodičů, odpovídají, jak bylo řečeno, programovému prohlášení celé vlády. Zde bych ráda dodala, že pečující rodiče jsou rovněž významnou skupinou spotřebitelů, kteří v mnoha případech téměř vše vracejí do systému. Jak jsem uvedla v úvodu, děti jsou naše budoucnost. A přijde mi, že si někteří myslí, že chceme někomu brát.
Tam byl návrh až na 100 litrů na domácnost. To znamená, my jsme v této politice naprosto konzistentní. A kroky, které děláme, se v žádném případě vzájemně nevylučují. Ale říkám otevřeně, že to je nemožné. No, to je pravda, to musím seriózně říct, to bylo v účinné právní úpravě. Protože ve střednědobém rozpočtovém výhledu o tom nebyla ani zmínka a ten zásek v té době podle tehdejších cen znamenal 40 mld. Složená daňová kvóta. A to je teorie, to není nic, co bych si tady teď vymýšlela. Víte přece, že se tady žádné daně nezvýšily, teď jsem vám naopak řekla, že se snížily. Myslím, že s ním včera tady pracoval pan předseda Stanjura. Tak já řeknu svůj pojem daňové neutrality. Klasickým, i když jednání daňově nepodpořené, může být ekonomicky, ekologicky, společensky lepší. To už je hodně odborné. Takže jsem chtěla, abyste znali korektní vysvětlení toho, co tu včera padalo.
To byla paní ministryně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, my už jsme se před chvílí domluvili s paní ministryní, že se můžeme v parlamentní rozpravě oslovovat napřímo.
Prosím, pane poslanče, je to zřejmě poslední minuta.
Já bych chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího Patrikovi a chtěl bych poděkovat samozřejmě zástupcům ODS, že to tady zvedli a že řekli: podívejme se na Západ. Takže budu se na to těšit.
Ještě nám nějaký čas evidentně zbývá, takže nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Dolínek. Případně tedy pan poslanec Adamec.
Snad jenom na Slovensku ji mají také. Tak toto by muselo být ruku v ruce s tím. Pak se to samozřejmě promítá i v nižších penzích těchto žen. A to samozřejmě potom tady se snaží, jak je známo, řešit současná vláda v rámci i komise, kterou k tomu zřídila, kterou právě proto pojmenovala i tak, že se má týkat právě spravedlivých důchodů. Díky za to, že k tomu přistupujeme takto. Někteří jsme to navrhovali, bohužel to neprošlo. Automatická valorizace, ke které tady chtějí přistoupit někteří, a paní předřečnice ji zmínila, je rozhodně věcí, kterou bychom měli taktéž se snažit zavést. Stejný systém by určitě prospěl i příspěvku na péči, i rodičovskému příspěvku, i dalším dávkám, které často tady projednáváme. Automatická valorizace, tak jak ji slibuje navrhnout paní Richterová z pirátské strany, tak bude mít naši podporu, protože to je věc, která je podle mého názoru taktéž... nebo měla by být už dávno ambicí tady toho návrhu. A je škoda, že s tím vláda sama nepřichází. Dokonce jsem vyhledala ve svém archivu, který si vedu, dopis, který jsem posílala Úřadu práce už před čtyřmi lety, že k něčemu takovému by se měli snažit přistoupit. Takže opravdu díky za to, myslím si, že k takovýmto krokům by mělo docházet nejenom u těchto dávek. Ve vší úctě k těm, kteří pouze pečují, samozřejmě.
Přeji hezké odpoledne a přistoupíme tedy k dalšímu projednávání programu schůze Poslanecké sněmovny. Nyní tedy budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.
Děkuji. Provedli jsme osm tajných voleb. Výsledky v globálu nebyly příliš úspěšné, v některých volbách jsme kandidáty zvolili, někde postupujeme do druhého kola. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie bylo naším úkolem obsadit tři místa. Tereza Dvořáková získala 109 hlasů a byla zvolena, Lubor Dohnal získal 87 hlasů, nebyl zvolen. A Ondřej Zach 103 hlasů a byl zvolen. kde jsou neobsazena dvě místa. Vydáno bylo 181 hlasovacích lístků, odevzdáno 180, jeden lístek nebyl odevzdán. Bylo to druhé kolo této volby, nebylo úspěšné a volba tímto končí. Volební komise tedy bude vyhlašovat novou lhůtu pro nové nominace poslaneckých klubů na zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny. Zde bylo vydáno i odevzdáno 181 hlasovacích lístků, bylo to také druhé kolo. Michal Kučera 28, Jaroslava Nestěrová 86 a Stanislav Pfléger 59 hlasů. Ani v této volbě nebyl nikdo zvolen, volba končí a volební komise bude vyhlašovat novou lhůtu. Bylo to druhé kolo, volba končí, nikdo nebyl zvolen. Mikuláš Pešta 23 hlasů a nebyl zvolen. Eduard Stehlík 95 hlasů a byl zvolen. Tato volba tedy úspěšně končí. Další volební bod: S 97 hlasy byl zvolen Petr Ptáček, volba je úspěšná a končí. V prvním kole tedy byl zvolen Vladimír Smejkal. Zůstalo neobsazeno jedno místo, na to postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem a jsou to Stanislav Labík s 87 a Václav Rejholec se 40 hlasy. Poslední volební bod Zde předpokládám provedení volby na zářiové schůzy Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi a nyní nevím, jestli to tedy... Pane poslanče Blažku, trváte na tom, že to mám oznámit? No tak teď neposlouchá. Tady někde v sále. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 9. července v obecné rozpravě. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám v tuto chvíli přihlášeného sice pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, nicméně předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura byl přerušen.
Děkuji za slovo. Mně včera fakt chyběly jenom dvě věty.
Zatím nemám nikoho dalšího přihlášeného.
Děkuji za slovo. Takže ten nejtvrdší hazard se nechává v současném stavu, zatímco ty ostatní, například loterie, se zvyšují. bude to směřovat k tomu, aby lidé přecházeli od loterií k tvrdému hazardu, což je úplně absurdní z adiktologického hlediska.
Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 9, tisk 509, jako první bod dnešního odpoledního jednání. Odděleně. Takže nejprve 326 o dráhách jako první bod po bloku třetích čtení v pátek. Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o zařazení tisku 420 po Novele zákona o dráhách. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu a tím je tisk 191, také novela zákona o dráhách. Návrh na zařazení bodu byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali s přednesenými návrhy a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.
O tomto návrhu dám tedy hlasovat bezprostředně. Kdo je proti? Kontrola hlasování zřejmě nebude, nevidím nikoho. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Máte slovo. Opravdu začala schůze. Máme jednací den.
Vážená Sněmovno, vážená vládo, dovolte, abych vám představila novelu insolvenčního zákona. Je to poslanecký návrh. Já jsem moc ráda, že se mi podařilo získat podporu ostatních kolegů pro tento poslanecký návrh, protože obsahem této novely je jednoduchá věc, nebo možná jednoduchá věc na první pohled. Toto je, řekněme, krok dva, kdy se chceme vypořádat s těmi situacemi, jak říkám, desítek tisíc mladých lidí, kteří se dostali do bezvýchodné situace právě proto, že dětské dluhy v naší zemi mohly vznikat. A myslím si, že celý insolvenční zákon a jeho filozofie z hlediska poslední vládní novely, která prošla minulý rok, vychází z toho, že chceme rovnováhu mezi povinným a věřitelem.
A těm, kteří chtějí být čtyři, nechme stávající částku, protože my jim přispějeme tím, že za ně platíme sociální a zdravotní. Takže zkuste nad tím přemýšlet a pojďme se o tom bavit. Já věřím, že dojdeme k nějakému závěru, který bude motivující pro ty, kteří chtějí pracovat.
Děkuji. S faktickými poznámkami vystoupí pan poslanec Černohorský, paní ministryně Maláčová, paní poslankyně Pastuchová a paní poslankyně Nevludová.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Já si myslím, že neexistuje náročnější poslání nebo povolání, než je právě péče o malé děti. Možná ztrácejí kvalifikaci tím dlouhodobým pobytem, ale to je něco úplně jiného než pracovní návyky. Děkuji.
Paní poslankyně Pastuchová.
Já se omlouvám, že budu reagovat na svého kolegu ze svého poslaneckého klubu, ale to jste fakt přehnal, pane kolego. Já nevím, jak jste přišel na to, že může být někdo doma pět let nebo čtyři roky. Pokud, tak je uznán lékařem a je to rizikové těhotenství. Na dispečink jít nemůže, takže zůstává doma. Takže je i vinou lékařů možná trochu, že pak napíšou to rizikové těhotenství. To není věc té ženy. Ona nekrmí, ona nekojí, ona nepřebaluje, ona nevaří, nestará se o svého manžela, nežehlí?
Děkuji.